V tom vidím, že se zbavujete i své odpovědnosti.
Musím jednoznačně vyloučit jakékoliv politické tlaky, o žádné tlaky se nejedná.
Mám dvě doplňující otázky.
Co se týká mého osobního názoru, nerad bych ho tady sděloval, abych, řekněme, nebyl obviněn z nějakého ovlivňování. Já jsem se tím zabýval vícekrát, hovořil jsem s řadou osobností. Rozumím oběma úhlům pohledu, ale svůj názor osobní si prozatím ponechám v srdci. Já na té diskusi nevidím nic špatného. Doufám, že jejím výsledkem bude optimum pro českou kulturu.
Také děkuji. Prosím paní poslankyni Kovářovou a připraví se pan poslanec Hovorka.
Vážený pane ministře, minulý týden proběhlo druhé čtení návrhu novely daňových zákonů. K tomuto návrhu byl uplatněn jako poslanecký pozměňovací návrh panem ministrem Babišem, který z režimu elektronické evidence tržeb poněkud překvapivě vyjímal určitou skupinu živnostníků, podle zvolených parametrů mimochodem velmi nepatrnou. Moje otázka směřuje k tomu, zda se náhrady této škody, kterou uznal i pan ministr Babiš, mohou domáhat prostřednictvím zákona o odpovědnosti za škodu. Pokud ano, bylo by příslušným orgánem Ministerstvo financí v čele právě s panem ministrem Babišem, který tuto škodu způsobil, takže by mi to přišlo trochu zvláštní. Pokud ale tento zákon nelze uplatnit, tak se ptám, jakým způsobem mohou dotčení živnostníci postupovat, aby se jim dostalo náhrady utrpěné škody. Děkuji za odpověď.
Připraví se pan poslanec Holeček.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, následující výtky nejdou za vámi, protože jste nový ministr, ale jdou za ministerstvem obecně. Zabývá se někdo systémově kontrolami NKÚ ve fakultních nemocnicích a vykázanými rozdíly, obrovskými rozdíly v nákupech léčivých přípravků a zdravotnických prostředků v jednotlivých nemocnicích? Proč se nezajistí společné nákupy léčivých přípravků a zdravotnických prostředků do fakultních nemocnic? Podle mých informací jen zhruba 10 % smluv bylo zveřejněno. Mám několik otázek k hospodaření Královských Vinohrad. Tento plán nebyl přijat. Jaký byl vykázaný hospodářský výsledek? Obdobné údaje by bylo vhodné znát i za letošní období.
Pane poslanče, prosím, respektujte čas k položení otázky.
Bylo by možné předložit výsledek auditu, který dělala BDO ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady?
Já jsem se pokoušel to nějak pochytit, takže velmi rychle. Já jsem se s ním už sešel. Spoustu těch námitek, které jste, pane poslanče, řekl, já velmi vítám a myslím si, že na toto téma budeme určitě mluvit. Vy jste se zeptal třeba na ten systém společných nákupů. Celý problém je dnes v tom, že ideální by samozřejmě bylo, kdyby třeba státní nemocnice měly předřazený nějaký podnik, který by pro ně nakupoval. Nicméně tam je důležitá jedna věc. Spousta kolegů to tam - pardon - lije bez ladu a skladu.
Vážený pane ministře, konkrétní problém z mého regionu mi poslouží k obecnému dotazu. Tato unikátní, dokonce vytápěná hrobka s nevšední výzdobou chátrá. Město se ale nemůže pustit do rozsáhlejších rekonstrukcí, neboť mu patří pouze pozemek a vlastníkem hrobky je stát. Národní památkový ústav je přesvědčen, že by oprava byla rychlejší, pokud by hrobka patřila městu, neboť pak by bylo snadnější získat dotace na celkovou rekonstrukci z programu na záchranu architektonického dědictví. Pane ministře, máte nějaké systémové řešení pro podobné případy s kombinovanými vlastnickými právy u památek? Jak v takových případech postupujete?
Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, Dittrichova hrobka v Krásné Lípě byla dne 21. června 2007 prohlášena Ministerstvem kultury za kulturní památku. Dittrichova hrobka je jediná stavba, kterou slavný císařský architekt Julius Carl Raschdorff postavil za hranicemi Německa. Je jeho vrcholným dílem. Výzdoba je pak vrcholným dílem krásnolipského rodáka malíře Augusta Frinda. Dle dostupných veřejných zdrojů je však problémem určení vlastnictví hrobky. Problémem se dlouhodobě zabývá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vlastníkem věci může být nejen město Krásná Lípa nebo český stát, ale zkoumala se i možnost, že hrobka je majetkem dědiců firmy Alfreda Dittricha. Ministerstvo kultury je připraveno podpořit obnovu památkových hodnot Dittrichovy hrobky v rámci některého ze svých památkových programů, případně mohou být hledány mimořádné zdroje financování její obnovy. Základním předpokladem pro zachování této památky je však vyjasnění majetkových vztahů k tomuto objektu.
Pan ministr má dvě minuty na doplňující odpověď. Prosím, pane ministře.
Děkuji. Je to naším společným zájmem. Já bych jenom uvedl, že dotační tituly na obnovu kulturních památek neřeší přímo, kdo je jejich vlastníkem. Nicméně vyjasnění majetkoprávních vztahů k tomuto objektu bohužel v celé věci jistou roli hraje.
I odpověď byla zkrácená a můžeme tedy pokračovat další interpelací pana kolegy Antonína Sedi na nepřítomného ministra dopravy.
Vážený pane ministře, podle sdělovacích prostředků skončil na postu vedoucího odboru údržby dálnic Miloš Štěpán. Pouze připomínám, že pod něj spadala všechna střediska správy a údržby dálnic, přes která ročně proteče více než miliarda korun. Údajně se zakázky rozdělovaly mezi několik vyvolených firem, aniž by se oficiálně porušoval zákon. Chci se zeptat, jak to tedy bylo s vedoucím Štěpánem a zda informace ze sdělovacích prostředků jsou pravdivé.
Nyní je na řadě paní poslankyně Jana Hnyková s interpelací na nepřítomného ministra financí Andreje Babiše. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, včera se zde schválil rozpočet na rok 2017 a tak jako jsem interpelovala pana předsedu vlády, interpeluji i vás. Podala jsem pozměňující návrh na navýšení platů zaměstnanců v sociálních službách a i vy jste hlasoval proti mému pozměňujícímu návrhu, aby byly navýšeny platy zaměstnanců o 6 % od Nového roku. To je spojeno s velikou péčí, ale platy pracovníků zůstaly na velmi nízké úrovni. Žádám vás o řešení této situace. Apeluji na to, aby se platy zaměstnanců v sociálních službách zvýšily.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážená paní ministryně, vláda schválila před týdnem nový program s názvem Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí, který je zacílen na realizaci jmenovitě určených projektů. Z pražských městských částí by měly být podpořeny projekty v Praze 5 Řeporyjích a Praze 18 Čakovicích. Moje otázka zní, jaký je vztah tohoto programu a dotačního programu, který jsme prosadili s kolegy v roce 2013 a který běží na Ministerstvu financí. Cíl má v zásadě podobný - zvýšit kapacitu škol v okolí velkých měst. Znamená nový dotační program ohrožení starého dotačního programu? Využije Ministerstvo financí výsledky vaší analýzy?
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Řekl jste, že v podstatě vám není známo, že by byly některé konkrétní osoby, že by stavební dozor pochybil, stejně jako že nemáte žádné podklady o tom, že by upozornění ze strany geotechniků podílejících se na výstavbě nebyla v potřebném rozsahu respektována. Ke zkoumání a odhalení viníků jste uvedl, že jedinou analýzou, kterou máte k dispozici, je analýza Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd, a to je všechno.
Od počátku svého působení ve vrcholné české politice jsem totiž podporoval takové kroky vedení státu či různých politických stran, které byly či jsou v souladu s národními zájmy a slouží zájmům míru a bezpečnosti ve státě i rovnoprávné spolupráci mezi národy. Zmíněné usnesení vzniklo tenkrát jako výsledek konsenzu všech politických stran zastoupených ve Sněmovně. Nikdo tehdy nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel. Šlo tedy o akceptovatelné a jasné stanovisko, které sdílely všechny významné síly na české politické scéně, a to vůči veřejnosti domácí i zahraniční. O dva roky později mluvčí Evropské komise potvrdil, že pro Evropskou unii je otázka Benešových dekretů vyřešena a uzavřena. Ano, dýchá. Mám na mysli nejen opakované pokusy některých politických kruhů z Německa, Rakouska a Maďarska na mezinárodní úrovni přehodnotit události spojené s koncem druhé světové války, ale i některé české politiky, kteří jim v tom pomáhají. Kdybychom žili v normální době, museli bychom je už na základě pouhého empirického posouzení jejich prý bohulibých aktivit hledat v ústavech pro duševně zemdlelé. Ne, rozhodnutí vítězných mocností o odsunu provinivších se Němců nepadlo na základě akademických debat, ale nad hroby milionů lidských obětí. Je i nezvratným faktem, že naprostá většina sudetských Němců zůstala věrna Hitlerovi až do konce války. Nebyl namířen proti německým antifašistům a v Československu zůstala i po válce početná německá menšina. Ne, nepatřím mezi ty, kteří zlehčují průvodní jevy takzvaného divokého odsunu. Je mně ovšem jasné, že kdyby nepadlo to, co padlo v Mnichově, nebo kdyby nedošlo k Mnichovu, na kterém sudetoněmecké obyvatelstvo a jeho naprosto většinový prohitlerovský postoj měl lví podíl, nebyl by žádný odsun, ani řízený, ani divoký. Tento zákon, pro který spolu s poslanci sociální demokracie a KSČM hlasovalo i 19 občanských demokratů, byl předmětem ostrých útoků především ze strany lidovců. A dnešní ministr za sociální demokracii Jan Mládek k tomu dodal, že přijetí zákona výrazným způsobem sníží nebezpečí průlomu restituční hranice.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám pěkné odpoledne. Dalším bodem našeho jednání na pořadu jsou Ústní interpelace které jsou určené předsedovi vlády České republiky a dále ostatním členům vlády. Takže ti z vás, kteří budou chtít interpelovat pana premiéra, nechť načtou svoji interpelaci do systému. Bude vám odpovězeno. Z toho současně vyplývá, že interpelace na členy vlády s velkou pravděpodobností nastanou mnohem dříve než až v 16 hodin. Na začátek přečtu omluvy, které jsem obdržel. Seznam poslanců podle vylosovaného pořadí vám byl rozdán do lavic. Upozorňuji všechny poslance i interpelované členy vlády, že interpelace na členy vlády budou zahájeny bezprostředně po vyčerpání přihlášek k interpelacím na nepřítomného předsedu vlády. Nyní dávám slovo poslanci Jiřímu Valentovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku, a připraví se poslanec Stanislav Mackovík.
Vážený nepřítomný pane premiére, je veřejně známo, že jste absolvoval pohovory s jednotlivými ministry a podle některých médií jste měl v úmyslu s ministryní pro místní rozvoj probrat také podivný případ aktualizace elektronického nástroje pro veřejné zakázky. ÚOHS názor firmy potvrdil, ministerstvo zkritizoval, a dokonce explicitně konstatoval, že způsob, jakým zadavatel postupoval při zadávání veřejné zakázky, lze považovat za zcela flagrantní obcházení zákona, které dosahuje nejzávažnějšího stupně intenzity jeho porušení, a zakázal plnění smlouvy. Toto rozhodnutí může mít pro ministerstvo i další závažné dopady, než je samotná pokuta. V krajním případě může hrozit, že by ministerstvo muselo vracet až 700 dotačních milionů, které v NEN proinvestovalo. Zcela jistě také víte, že jde již o druhou sankci, kterou Úřad kvůli elektronickému nástroji NEN ministerstvu uložil. Proto jasné a nekličkující vysvětlení vašeho postoje považujte prosím za moji otázku na vás.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní tedy vystoupí se svou interpelací pan poslanec Mackovík a připraví se paní poslankyně Kovářová.
Chci se zeptat, proč letecká záchranná služba v Ústí nad Labem bude zajišťována z okolních středisek. Dnes dokonce na záchrance hlavního města Prahy probíhá jakási schůzka, proč neprobíhá ta schůzka na ministerstvu, ale probíhá u záchranné služby hlavního města Prahy a má v podstatě koordinovat nasazení vrtulníků z okolních krajů v Ústeckém kraji. Efektivní zásah vrtulníků je do 15 minut u náhlé zástavy oběhu nebo u traumatu.
Já vám také děkuji, pane poslanče.
Vážený pane premiére, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář stále nemá bezpečnostní prověrku. Dosavadní pozice Národního bezpečnostního úřadu byla jednoznačná. Ptám se: Je pro vás, pane premiére, protahování angažmá pana Mynáře bez prověrky v tak důležitém úřadě přijatelné? Jak je něco takového možné? Co hodláte vy osobně udělat, aby se nám pan kancléř přestal vysmívat? Kauza pana kancléře ale není jedinou, která se v Kanceláři prezidenta republiky v souvislosti s bezpečnostními prověrkami objevila. Podle informací z posledního týdne bylo patrně dlouhodobě velmi nestandardní chování pana Forejta, ředitele odboru protokolu, který přitom bezpečnostní prověrkou na stupni tajné disponuje. Pokud se informace o jeho chování potvrdí, není možné hovořit o selhání u NBÚ a zpravodajských služeb a s ohledem na kauzu pana Mynáře není dokonce možné hovořit o selhání a ztrátě smyslu bezpečnostních prověrek jako takových? Signály, které Hrad vysílá, jsou podle mého názoru destruktivní. Umí se jim ostatní relevantní instituce postavit? Pane premiére, myslím, že to jsou závažné problémy. Budete je přehlížet, nebo se k nim postavíte čelem?
Jenže bývalí českoslovenští Němci se nikdy neomluvili těm tisícům občanů Československa, které vyhnali z našeho pohraničí. A neomluvili se ani za výrazný podíl na henleinovském rozbití naší republiky. Nutno ovšem dodat, že to různí Havlové, Vlkové, Nečasové, Graubnerové, Hermanové, Sobotkové a další čeští usmiřovatelé nikdy nepožadovali. Ani na seriózní ochranu našich národních zájmů. A nechť posoudí i Sobotkovo nadbíhání sudetoněmeckému landsmanšaftu. Občané se mohou právem ptát, co lze ještě očekávat od člověka, který dává tak skandálně přednost udržení své osobní mocenské pozice před zájmy České republiky a jejích občanů. Mně totiž stačí stanovisko Evropské unie, pro kterou je tato otázka uzavřená. Dámy a pánové, děkuji za pozornost.
Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Pan poslanec Grebeníček v závěru svého vystoupení řekl, že nenavrhuje žádné usnesení, nebudeme tedy hlasovat. Ještě mi dovolte konstatovat náhradní karty. Pan poslanec Zbyněk Stanjura je přítomen, pan ministr Ťok je omluven na celý den. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Kdo je proti? Děkuji vám. Interpelace byla přerušena do přítomnosti pana ministra dopravy. Pan ministr Pelikán, jak jsem četl na začátku, je omluven. Pan kolega Fiedler je přítomen.
Děkuji za slovo. Já už jsem v této věci interpeloval minulý týden zde přítomného pana premiéra Sobotku, nebo respektive k tomuto tématu. Pan premiér Sobotka na to dal odpověď, uvedl informace nové, které já jsem neměl. Uvedl jsem tady informace, opět sněmovna, tak jak probíhají interpelace, je v podstatě ve třetinovém stavu. Já to pokládám za naprosto skandální a tragický stav, protože to není jeden případ. Takových případů s velkou pravděpodobností bude hodně. Takže já dávám samozřejmě návrh na přerušení tohoto bodu a bude velmi zajímavé sledovat, jak se k tomu postaví vládní koalice.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Prohlašuji hlasování číslo 227 za zmatečné. Kdo je proti? Návrh byl přijat a přerušili jsme i tuto interpelaci. Před chviličkou jsem konstatoval ráno neomluveného, nyní již omluveného ministra Jurečku. Ptám se pana poslance Bendla, jestli má zájem vystoupit.
Pane nepřítomný premiére, dámy a pánové. Norský krajský soud odmítl odvolání paní Michalákové proti dřívějšímu rozsudku o pozbytí rodičovských práv na syny Davida a Denise. Například když nebyl vypracován nezávislý znalecký posudek, že se nikdo nezeptal na názor přímo Davida a Denise. Norský krajský soud nic z toho ale neuznal a odvolání odmítl. Pane premiére, argumentace norského soudu je skandální. Jedná se o české děti. A vy, jako premiér České republiky byste měl za české občany bojovat. Proto se vás ptám, jaké uděláte jako premiér kroky, aby se tento únos českých občanů v Norsku řešil?
Připraví se pan poslanec Procházka.
Vážený pane premiére, kontrolní výbor projednával nedávno bod Informace ministra financí o aktuálním stavu přípravy evidence tržeb. Ministerstvo financí neseznámilo s celkovým projektem EET před zahájením jeho realizace útvar hlavního architekta eGovernmentu. Také jsme narazili na problém se vznikem státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, který evidenci tržeb prakticky realizuje. Podle mého názoru vznikl tento podnik v rozporu se zákonem o státním podniku. Zákon v době vzniku státního podniku neumožňoval vznik nového podniku odštěpením. To bylo přidáno do zákona až o rok později. Pan ministr na výboru argumentoval, že vznik podniku schválila vláda. Kontrolnímu výboru písemně přiznal, že podnik založil podle občanského zákoníku. Žádám vás, vážený pane premiére, o stanovisko k plnění, či spíše neplnění výše uvedených usnesení ministrem financí.
Další v řadě je pan poslanec Procházka.
I přes úpravu stupnice platových tarifů pro rok 2017, kdy došlo k dorovnání na úroveň roku 2010, je nadále současný stav vývoje služebních příjmů policistů velmi závažným problémem. Nástupní plat policisty je v současné době 18 560 korun hrubého. Tento plat policista pobírá po dobu jednoho roku, kdy vykonává základní odbornou přípravu. Karlovarský kraj se potýká s nedostatkem policistů již delší dobu. V současné době se zde rozvíjí několik průmyslových zón, kde zdejší firmy pro běžné dělnické profese nabízejí mnohem vyšší nástupní platy. Policista má ve svém životě navíc řadu povinností a omezení oproti běžným občanům. Zájemci o práci pak raději volí práci u těchto firem nebo v blízkém Německu. Jaké kroky učiníte jako premiér, aby služební příjem policistů byl odpovídající náročnosti jejich vykonávané práce a motivoval nové zájemce ke vstupu do policejního poměru? Děkuji za pozornost.
Žádám poslance, aby dodržovali čas určený na interpelaci.
Děkuji, pane předsedající. Jsem přesvědčen, že České republice jakožto majoritnímu akcionáři vzniká v souvislosti s touto zjevně diskriminační, a jak se ukazuje i hodně netransparentní soutěží evidentní škoda. Vy jste mi zde před týdnem odpověděl, že jako premiér vlády nemůžete v této záležitosti nic činit. Já se ovšem s tím smířit nemohu a nemohou se s tím smířit ani mí občané. Může požádat o zařazení určité záležitosti na již svolanou valnou hromadu. Má právo požádat dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva. A především má právo požadovat vysvětlení konkrétního postupu představenstva. Není tedy pravdou, že vláda, vy pane premiére, ani Ministerstvo financí nemůže dělat nic. Poučíte svého kolegu o možnostech, které jako akcionář směrem ke společnosti ČEZ má? Ostatně vy jako bývalý ministr financí to jistě moc dobře víte.